Přesto hledám, pátrám v paměti, za co by bylo možné vládu pochválit. Ale marně. Možná, ale kdyby to nebylo takové všechno rozbředlé. O mezinárodních důsledcích připravované cesty vicepremiéra Hamáčka do Moskvy a pohádkách o kamufláži ani nemluvě. Nicméně nemá smysl je zde podrobně rozebírat, jako jsem tak učinil posledně. Cui bono? musím poznamenat. Můžeme dál pokračovat. Pouze díky vstřícnosti nás, opozice, to snad ale vypadá, že se blíží úvodní pokus o představení prvních kandidátů.
Důvodem prvním je to nejdůležitější, a to je lidské zdraví a lidské životy. To Českou republiku staví na katastrofální místo v žebříčku zemí, které pandemii zvládly nejhůře. Kabinet v tomto směru selhal v mnoha věcech. Dalo by se říct, že selhal prakticky ve všem. Včas nezajistil ochranné pomůcky, nezajistil dostatek kvalitních testů ani dostatek vakcín. Namísto toho se tady rozjel kolotoč jakýchsi podivných obchodů, kšeftů, kdy jednotlivá ministerstva platila za jeden respirátor i stovky korun, a z okna se tak vyhodily miliardy. A dodnes není jasné, u koho skončily. Myslím, že nejsem sám, kdo by to rád věděl, a jsem přesvědčen, že jednou se toto všechno vyšetří a objasní. Pamatujete si, dámy a pánové, jak na tomto místě stál tehdejší i dnešní ministr zdravotnictví Vojtěch a ubezpečoval nás, že zdravotnických pomůcek je dostatek, že koronavirus není tak vážná věc, že pandemie vlastně nehrozí a tak podobně? Před devíti měsíci musel pan ministr Vojtěch odstoupit. A teď je zpět po neuvěřitelném personálním kolotoči, kdy se v jeho křesle vystřídali další tři lidé, v křesle naprosto zásadním a klíčovém pro zvládání pandemie a pro zdraví našich lidí. Tři lidé. Roman Prymula, ten se brzy projevil jako papaláš, Jan Blatný, toho vyštvali poté, co odmítl české obyvatele očkovat neschválenou ruskou vakcínou Sputnik, a Petr Arenberger, ten ztratil sám sebe v obřím střetu zájmů. Tento výčet, dámy a pánové, tento výčet by sám o sobě stačil k tomu, aby vláda padla. V každé demokratické zemi po takovémhle personálním veletoči, po takových neúspěšných nominacích, po této nezodpovědné politice by vláda padla. A to je bohužel jenom začátek těch mých argumentů, proč si tato vláda nezaslouží naši důvěru. Znovu opakuji, není to náhoda, jedno zanedbání, jedna nejasnost. Je to princip, je to opakované pohrdání právem a zákony České republiky. Připomeňme si protiústavně vyhlášený nouzový stav, připomeňme si zrušená nařízení o nošení respirátorů nebo zrušenou povinnost testovat zaměstnance na covid. Připomeňme si také různá naprosto komická opatření, ze kterých si lidé dělali legraci, jako bylo kafe v papírovém sáčku, zákaz zpěvu nebo otevření diskoték bez možnosti tancovat. Ale tady jde opravdu o velmi, velmi vážné věci. Toto všechno dohromady - nerespektování práva, vydávání podivných předpisů, kterým nikdo nerozumí - to všechno vytvořilo přes rok trvající chaos. Občané se nestačí divit, nevěří svým očím, neví, co se má dodržovat, co platí, co neplatí, takže se nedivme, že v mnoha případech ta vůle respektovat vládní aktuální opatření, že ta vůle je skoro na nule. Ano, mám na mysli především malé obchody, sektor služeb, ale samozřejmě nejenom je. Podnikatelé se od začátku pandemie musí potýkat nejen s přímým dopadem pandemie a těch opatření, ale také s chaotickými, nepřehlednými a nedostatečně podpůrnými programy, které vláda Andreje Babiše vyhlašovala, zmateně vyhlašovala, a které vlastně podnikatelům v mnoha směrech vůbec nepomáhaly. Úpornost, s jakou vláda trvala na řadě svých nelogických opatření vůči obchodům a službám, vyvolávala v řadě lidí legitimní logickou otázku, zda likvidace podnikatelských sektorů, některých podnikatelských sektorů, nakonec nebyl ten pravý záměr. A střet zájmů premiéra a jeho spolupracovníků ve vládě, to je čtvrtý důvod, proč by tato vláda měla skončit. A je to důvod, na který poukazujeme už řadu let, a každou chvíli k tomu přibývá další a další argument. V dubnu Evropská komise definitivně potvrdila, že Andrej Babiš porušuje zákony, protože dál ovládá Agrofert, který čerpá naše společné evropské peníze. V květnu o této celoevropské ostudě České republiky jednal Evropský parlament a před pár dny se dokonce zjistilo, že Andrej Babiš patří k největším příjemcům veřejných peněz v celé Evropské unii. Dámy a pánové, tohle všechno není nějaká běžná klientelistická kauza, jakých známe spoustu i z dalších demokratických zemí. Toto totiž mimo jiné znamená osobní střet premiéra České republiky s Evropskou unií. Osobní střet, který může také skončit tím, že naše země přijde o dotace, o desítky a stovky miliard korun, a že to postihne peněženku každého občana. A já se ptám: můžeme si toto dovolit? Můžeme si něco takového dovolit? Bohužel tyto osobní zájmy, osobní problémy premiéra Babiše, se naplno projevily i na dalším, pátém důvodu, který máme pro konec této vlády, a tím je řešení teroristického atentátu, který provedli ruští agenti ve Vrběticích. Evropští lídři se opakovaně pozastavovali nad přístupem české vlády a zvláště premiéra, kteří si nedokázali včas zkoordinovat společnou reakci našich spojenců z Evropské unie a Severoatlantické aliance. Můžeme se jenom dohadovat, co bylo tím pravým důvodem takové neschopnosti, takového postupu. A nehrál v tom roli i ten vleklý osobní konflikt pana premiéra? Nebo v tom hrály roli zásadní problémy prvního vicepremiéra této vlády Jana Hamáčka? Ano, Jan Hamáček dodnes nedokázal vysvětlit okolnosti své plánované cesty do Moskvy v době, když už prokazatelně věděl o ruském teroristickém útoku na českém území. Opozice ho proto opakovaně vyzvala k rezignaci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v naší přerušené 106. schůzi.
Rozhodně se nemají líp senioři, kteří vychovávali děti, především maminky. Pak tady samozřejmě bylo spoustu pěkných grafů. To není normální. Takhle se prostě nemůže hospodařit, takhle se nemůžou tady zadlužovat budoucí generace, jak se to děje teď. Já se některých z nich dotknu, byť to dělám nerad. Ředitel, který dokázal výborně pronajmout svůj majetek této nemocnici, každý rok z něho měl milion korun příjmu, až se na to přišlo, pak řekl: a teď to dáme za symbolickou korunu. Místo aby Ministerstvo zdravotnictví a vláda si řekly, které regiony, které nemocnice potřebují ten robustní zdravotní systém, na který ta Evropská unie ty peníze do České republiky posílá, těch 20 miliard korun, tak tady prostě vyhrává dvojklik a to, jak kdo to dokázal na platformě IT dobře nastavit, aby to stihl. Opět - to přece nedělá normální vláda. Takže tolik poznámka k tomu zdravotnictví. To je asi teď ten poslední nejznámější program pod vedením pana už bývalého ředitele Hniličky na Národní sportovní agentuře. Ještě mi nedá tady vyvrátit jednu opakovanou lež, kterou pan premiér tady říkal už několikrát, kdy se tady pouští do pana starosty Uherského Hradiště, kdy tady zmiňuje onu neutěšenou věznici a staví se tady do role největšího antikomunisty. Tak je potřeba panu premiérovi připomenout, a tady se zeptám členů vlády: Víte, komu patří ta věznice, o které váš předseda vlády mluvil? Možná pan ministr kultury. Takže pane premiére, proberte se! Mluvil tady pan premiér o kůrovcové kalamitě a o mém působení na resortu Ministerstva zemědělství, a že já jsem na to nedal ani korunu, že jsem s tím nic nedělal. A vy jste byl tenkrát člen vlády. Dneska tady kritizujete, a neřekl jste: mělo by se do těch lesů dát víc. Když se podívám věcně, o čem by ta debata dneska měla být, o tomto plnění programového prohlášení vlády. A tady když budeme procházet jednotlivé kapitoly, tak se podíváme - jeden z prvních slibů: chceme důchodovou reformu. Když se podíváme na další sliby - digitální Česko. Já si pamatuji dva roky zpátky, debata o tom, jak budou levná digitální data. Co se změnilo? Digitální pokrytí rychlým internetem. Co se změnilo? Vůbec nic se nezměnilo. O rychlosti dat se ani nebavím. Když se podíváme na ty věci okolo reformy státu - vyrovnaný státní rozpočet. To, že v covidu nebyl možný, to chápu, to nekritizuji. Kritizuji to, kam ty peníze šly. Byla tady debata o tom, jak stát zatočil s lichvou a s exekucí. Tak si to připomeňme. Kdo zatočil s lichvou? A o stovky subjektů, které vypadly z trhu, se ten trh zúžil. Vláda, vládní návrhy? Tak se podívejte, čí jsou to návrhy. Jsou to návrhy především dvou poslanců, Patrika Nachera a Marka Výborného. Ti nejvíce dneska řeší otázku exekucí.
Samozřejmě u řady nemocí to, že jste ji prodělali, prokazujete průkazem protilátek. A teď si uvědomme, jaká byla situace někdy začátkem roku a v prvních měsících na jaře. Zase jsme neslyšeli jediný argument, který by nám toto naše stanovisko vyvrátil. A toto jsou ty důvody, proč my nemůžeme v této fázi a v tomto, jak je předložen tento zákon, podpořit. My chceme, aby tu možnost měli, a chceme, aby mohli cestovat po celé Evropské unii, ale domníváme se, že tomu nic nebrání.
Nyní tady mám dvě přednostní práva.
To je samozřejmě naprosto přece legitimní, abychom věděli, o kterého člověka konkrétně jde. A tady se pořád hovoří o tom, že chceme nějaký návrat do normálního stavu, do normálního života. My jsme v nenormální době, jsme v naprosto bezprecedentní době. Ano, není úplně zcela normální, já to chápu, ale na druhou stranu nejsme v té běžné době předcovidové a zkrátka ještě nějaký čas nebudeme. Myslím si, že každý rozumný člověk vnímá tu situaci, jaká je a jaká tady byla v tom posledním roce, a ti pacienti, kteří byli v nemocnicích, kteří zemřeli, tak skutečně nebyli vymyšlení. Toto garantuje, že skutečně se navracíme do nějakých normálních kolejí. To si musí zajistit každý stát sám. Není to pokryto v zákoně. Je to mimořádné opatření, z našeho pohledu to je něco, co se dá řešit na dočasnou dobu, ale určitě ne nějak dlouhodobě. Nic víc, nic méně.
Voláme po tom, aby ta služba existovala co nejrychleji, pro občany co nejpohodlněji, nepokládáme za potřebné proto zavádět nový zásah do legislativy, nový zásah do zákonů.
Nyní jsem byl informován poslancem Petrem Pávkem, že zastupuje předsedu klubu.
Děkuji, pane předsedající. My jsme zásadně proti této normě a nepodpoříme ani zkrácení lhůt, ani legislativní nouzi, ani tento bod programu.
Děkuji za slovo. Oni už tady většinu řekli mí předřečníci. My za Pirátskou stranu tento návrh nepodpoříme, protože ho také považujeme za nadbytečný, nedostatečně odůvodněný. Tak buďto chcete identifikovat občana, pak vám asi stačí rodné číslo nebo jiný identifikátor, anebo chcete sbírat spoustu údajů. V diskusích se zdravotnictvím, které jsme vedli, zaznělo, že ty údaje chtějí kvůli cizincům a podobně. No tak pak bychom měli asi rozlišit naše občany, které máme ztotožněné, o kterých víme, kdo to je, a cizince. Opravdu jsme nebyli ministerstvem přesvědčeni, že pro toto máme hlasovat, takže my to v současnosti nepodpoříme.
Upozorňuji, že nejsme v rozpravě, takže pouze přednostní práva.
Ono ale ten problém je, že asi 5 milionů lidí nemá elektronickou identitu v současné době. Řada z nich zkrátka se musí dostat k tomu certifikátu pouze a jedině skrze svého poskytovatele zdravotních služeb, který jim ho vytiskne, a to umožňuje tento zákon.
Vždy budeme muset z technických důvodů přerušit s nějakým rozumným intervalem, abychom mohli nastavit systém. Pozvánka byla rozeslána ve středu 2. června elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Jaroslava Holíka. Nikoho nevidím. Zavolal jsem kolegy z předsálí a budeme hlasovat o navržených ověřovatelích. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 121 poslanců, pro 117, proti nikdo. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 107. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní bychom tedy hlasovali o celém návrhu pořadu 107. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je pro schválení pořadu schůze? Já tedy konstatuji, že pořad schůze nebyl schválen.
Já si myslím, že toto je zásadní otázka a že byste se měli zamyslet nad tím, jestli toto hlasování skutečně slouží všem občanům této země, anebo jestli to slouží jenom jednomu jedinému člověku v tomto sále.
Mějme na mysli právě naše dcery, syny a nechtějme, aby se na nich někdo dopustil sexuálního násilí. Připomeňme si ještě jeden případ z nedávné doby, o němž se zmiňovalo mnoho médií. Tragický případ se stal v Belgii. Holčička měla 14 let. Spáchala následkem zveřejnění jejího znásilnění sebevraždu. Rodiče nepoznali, že se něco stalo. Takový argument většiny lidí je, že přece by to mělo jít poznat, že přece mají něco na těle, že jsou zraněné ty ženy. Mimochodem, domnívám se, že s tímto tématem souvisí i tato oblast, a je to oblast, co všechno se dává na sociální sítě a zveřejňuje na internetu. Opravdu mnoho lidí se domnívá, že je to přijatelné, dokud se to netýká jich samotných. Až potom zjistí, že se jim to nelíbí a že jim to vadí. Ale stalo se svým způsobem společenskou normou někoho ponižovat a dávat o tom záznam na internet. Domnívám se, že se to týká opravdu i tohoto tématu. Vím, že do konce volebního období této Sněmovny se nestihneme zabývat touto věcí, ale domnívám se, že rozvířit odbornou debatu bychom mohli, aby budoucí členové této Sněmovny se zabývali i tímto násilím na internetu. Opravdu si myslíte, že ve vašem okolí není žádná žena či muž, na nichž by se dopustil někdo sexuálního násilí? Bylo by zajímavé, kdybychom udělali anonymní anketu i ve Sněmovně. Já se domnívám, že minimálně 10 % lidí by odpovědělo, že to v životě zažilo. Ale proč to nikomu neřekli? Protože by je za to odsoudili. Neodsoudili by násilníky, byly by odsouzeny oběti za to, že si dovolily večer někam vyjít. Domnívám se, že to je velmi špatně. Já sama nechci sedět doma, chci se volně pohybovat. Kolik mužů a žen chodí do práce například na noční směny? Proč by nemohly jít do práce? Pak se řekne, proč tam chodily, kdyby tam nešly, nebyly by znásilněny. Nechci sedět doma, chci se volně pohybovat. Domnívám se, že dehonestace obětí opravdu je možná ještě větší problém než samotné násilí.
Prosím, máte slovo.
Milé kolegyně, milí kolegové, mám takovou ambici nebýt moc dlouhá. Rozdělila bych tu problematiku na tři oblasti. Latence u těchto sexuálně orientovaných trestných činů je extrémně vysoká z důvodů, které tady již byly velmi dobře prezentovány. Jinými slovy řečeno, jestli po výkonu uložených trestů opravdu dochází k tomu, že už takový pachatel se nedopouští recidivy, ať už tedy speciální, stejný trestný čin, nebo obecné, jiný trestný čin. Takové statistiky zatím nemáme, speciálně k sexuální trestné činnosti. Něco se povedlo lépe, něco hůře. Neříkám, že teď a hned a příští týden, nicméně je to naprosto legitimní požadavek veřejnosti, abychom se nad tím zamysleli a zkusili formulovat...
Zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem a nepodmíněné tresty za znásilnění Prosím, pokračujte.
Já vím, že prostě je to velmi nepříjemné. Já vám to ani v podstatě nemůžu mít za zlé, protože to je tak složité a tak obtížné. Prostě pokud někdo překročí hranice, tak to, že tam bude sazba nějaká jiná, to ho neodradí. Takže zvažujme, zvažujme. Není to jednoduché, nebude to jednoduché. S oblibou říkám, že můžu tady podat pozměňovací návrh ke gravitačnímu zákonu, my ho tady můžeme schválit, ale nic to nezmění na tom, že upadnu a rozbiju si hubu. Děkuji.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní svolavatelko a předkladatelko usnesení. První příběh: "Můj bývalý manžel byl učebnicový manipulátor. Když jsme spolu začínali, choval se jako ten nejúžasnější chlap. Trvalo to sedm let. Mně se to nejdřív hnusilo a brečela jsem u toho, za to mi ale nadával. Později jsem to přežívala tak, že jsem se snažila prostě vypnout, jako bych tam nebyla. Když se rozběhlo trestní řízení, pořád se mě někdo ptal, jestli jsem se bránila a proč jsem se nebránila, pořád dokola. Další příběh: "S přítelem jsem začala chodit před maturitou. Už na začátku jsem mu řekla, že můžeme spolu dělat všechno, jen ne klasický vaginální styk. Měla jsem k tomu své důvody, v dětství jsem zažila zneužívání. Příteli jsem se to ale styděla říct, tak jsem mu svoje rozhodnutí nějak nevysvětlovala. Na začátku to bylo v pohodě, respektoval mě. Pak ho to ale začalo čím dál víc štvát. I kluci v partě na něj měli divné narážky. Říkali, že se akorát snažím být něčím zajímavá a žádný problém ve skutečnosti nemám. Asi po půl roce vztahu se stalo, že mi to prostě udělal, i když jasně věděl, že to takhle nechci. Já jsem se absolutně na nic nezmohla. Nebránila jsem se, jen jsem tam ležela. Vůbec jsem nečekala, že by byl něčeho takového schopný. Bylo mi pak hrozně. Hned potom jsem se s ním rozešla. Doteď jsem sama a neumím si ani představit, že bych si zase pustila někoho k tělu."